Zneužíváte to politicky a to je všechno. A interpelujte prosím pana Hamáčka, nech to už konečně vyšetří, co tam dělají tři měsíce.
Prosím.
Jeden z těch, které tady v té kauze mají svou jasnou úlohu danou i zákony, je Česká inspekce životního prostředí. Nese za to tudíž politickou zodpovědnost.
Pan premiér bude odpovídat.
Hnutí ANO má ve Zlínském kraji nového skvělého koaličního partnera. A paní pirátka oznamuje, jde všechno kontrolovat! Gazdík je naštvanej, protože je v opozici, nevzali ho. No tak to je všechno. Ta interpelace je o ničem.
Vážený pane premiére, opakovaně se tady na plénu setkáváme s vašimi výkřiky o tom, že bych vám měl poděkovat za věznici, že ji opravujete, dáváte do pořádku a já nevím co všechno. A propadám se hanbou, když vás poslouchám. Po vichřici v létě 2019 jste trochu polepili střechu, aby do budovy neteklo, to jsou běžné udržovací práce, které jste navíc jako vlastník kulturní památky povinni dělat ze zákona. Žádné ohlášení stavebnímu úřadu ani územní souhlas, žádné koordinované stanovisko odboru stavebního úřadu neexistuje. Takže než se tady příště budete ohánět běžící rekonstrukcí, zjistěte si prosím fakta, která my v Hradišti máme dennodenně na očích. Za druhé, za co přesně vám mám děkovat? Za třetí, a to je hlavní, pojďme si nalít čistého vína. Rádi bychom totiž jako město začali upravovat prostor před věznicí, abychom tak udělali důstojnou nástupní bránu k této kulturní památce. Pravda je taková, že bývalá komunistická věznice nám v Hradišti prostě padá na hlavu.
Znovu to zopakuju. Kdyby nebylo mě, v životě s tou věznicí se nic nestane. A vy jste tady opakovaně lhal. To je neuvěřitelné. Proč jste si ji nenechali? Proč jste ji předali soudu? A paní předsedkyně okresního soudu, půl roku jsme s ní jednali, než konečně souhlasila. A vy tady normálně neuvěřitelně neříkáte pravdu. A já to určitě, i paní Arajmu dokáže, že vás opakovaně vyzývala, abyste jako město přispěli na investici a provoz. Opakovaně jste to odmítli! V roce 2013 Uherské Hradiště dostalo ze státního rozpočtu, to bylo za vašich časů, 115 milionů a v roce 2019, za našich časů, už to bylo 132 a opakovaně jste se rekonstrukce odmítli účastnit jako město. Ani korunu jste nechtěli dát. Ani na provoz! Nic zkrátka. Takže já jako žasnu, jak si vůbec dovolujete tady tohle říkat. My jsme s tím strávili x času, já jsem tam byl opakovaně, vy o tom stále mluvíte, jak ten váš senátor bývalej, Valenta, nic jste s tím neudělali. Ano. A můžu znovu zopakovat, kdyby nebylo mě, tak v životě se s tím nic nestane. Stejně jako Císařské lázně a další věci.
Děkuji.
Ale třeba přijde čas, kdy se jednou na mě těšit budete. Ta, co byla vypsaná, tak byla stažená, protože byla celá špatně. Máme tady PES. Víte, že ten PES znemožní lyžařské výcviky pro děti? A když se bavíme o tom Rakousku, tak Rakousko už dalo jasně, že 24. prosince za nějakých podmínek otevře. U nás dodneška nevíme nic. Nevíme ani žádný náznak.
Pan premiér bude reagovat na doplňující dotaz.
Ale já nejsem ten, který o tom rozhoduje. Ale takhle jsem to pochopil, ale veřejnost se to dozví nejpozději v pondělí.
A já prosím paní poslankyni Maříkovou, která bude interpelovat ve věci - půjde vláda příkladem? Děkuji. A prosím pana premiéra o odpověď.
Tak já jsem na ten dotaz novináře normálně upřímně odpověděl. Navíc ještě, když jsem byl očkován jako malé dítě proti tetanu, tak jsem dostal anafylaktický šok. Takže je to na lékaři. A já nemyslím, že je to o tom, že když se nechá naočkovat Babiš veřejně někde, že se všichni budou očkovat, nebo nebudou. Takže já samozřejmě se této problematice věnuji. Hlavně jsem se věnoval tomu, že dnes v Evropě chybí 20 milionů vakcín na normální chřipku, o které v minulosti nebyl až takový zájem, a v roce 2019 jsme museli dokonce spálit 37 tisíc vakcín na chřipku. My máme samozřejmě, i vy jste o tom mluvila, různé dezinformace, které jsou na sítích. Tady jedna z těch dezinformací je - očkování jako totalitní nástroj. Takže dobrovolně a zdarma. Dále jsou šířeny dezinformace o tzv. vakcinačním pasu, podle kterých budou těm, kteří se očkovat nenechají, odebírána základní lidská práva a svobody a podobné pitomosti. To je také jako nesmysl. Skrytá pravda pokračuje v dlouhodobém trendu kritiky vakcinace. Vychází z toho, že se firma údajně vyvázala z zodpovědnosti za případné škody, což je interpretováno jako důkaz nebezpečnosti této vakcíny. Nikdo si přece v Evropě nedovolí schválit nějakou vakcínu, která by ohrožovala lidi. Hodnocení vakcíny probíhá podle obvyklých standardů pro zajištění kvality bezpečnosti a účinnosti. Rozhodnutí o registraci vakcín bude podloženo všemi potřebnými údaji. Urychlí se zejména administrativní kroky. A kritéria pro registraci vakcín jsou přísnější než pro léky. A rozhoduje evropská agentura, má rozhodnout 15. prosince. To bude diskutovat pan ministr Blatný.
Děkuji. Velice děkuji za tuto odpověď. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz. Prosím.
Jednak je to přehled složek a zúčastněných subjektů, přehled vakcín, organizace očkování, očkovací schémata, distribuce, přehled potřebného materiálu, indikační skupiny, fáze očkování, úhrada, množství, registrace, komunikace a další. Já si velmi dobře umím představit, ale zatím vám tuto definici neumím říct, protože jednak ta očkovací strategie v těch prováděcích předpisech zatím není dokončená a jednak pořád ještě čekáme na podobné informace, nebo sdílíme podobné informace s ostatními evropskými zeměmi. Bude to součástí integrovaného datového rozhraní resortu, který bude garantovat ÚZIS. Takže informace o tom, kdo je a kdo není očkován, samozřejmě při zachování všech pravidel ochrany osobních údajů, tak jako ostatně je ÚZIS povinen i se všemi ostatními daty, se kterými dlouhá léta pracuje za všech bezpečnostních kautel, bude k dispozici a tuto informaci budeme mít. Děkuji. Vezmu to od konce. Nutit nikoho nebudeme.
Děkuji.
Vážený pane ministře, máme ten protiepidemický systém PES, který vlastně je pětistupňový. Další věc. Ty boty tam jsou levné, každý nemá tisíce na botičky z nějakého značkového obchodu. Pan premiér dneska řekl, že ta vakcína bude zdarma. Nic není zdarma. Někdo to zaplatit musí, vždycky. Takže to budou platit pojišťovny z odvodů těch pojištěnců. Nebo ten, který nemá nohy, když mu koupíte boty.
Ten čas vám nikdo nepustil, protože tady nepustili čas, takže já jsem to tak odhadl podle hodinek.
Pane poslanče, jenom krátce. Ten dotaz byl zejména, kdy bude ukončen systém PES. Dá se to odhadovat procentem pozitivity těch testů. V té době je plán ten systém dát pryč. A pokud se týká toho, že jste říkal, že se očkují zdraví lidé, tak to je prosím princip očkování. Vždycky se musí očkovat zdraví lidé právě proto, aby neonemocněli. A musí se jich proočkovat dost, aby chránili i ty, kteří například očkováni být nemohou. To je princip solidarity při očkování. K frontám, které jste řekl. O tom vím.
Já bych se chtěl zeptat, proč vlastně v těch domovech pro seniory netestujeme ty stařečky a stařenky nějakou jinou metodou než takhle, prostě hluboko zavádět do nosu. Někteří tvrdí: A já to vydržím. Ti lidé nemají sociální kontakt.
Věřte mi, pane poslanče, že i já jako lékař bych byl nadšený, kdybychom mohli dělat ty testy jinak. Věřím, že to brzo bude. Jsou první testy, které prokazují jakési výsledky, ale zatím nejsou na takové úrovni, abychom je mohli srovnat efektivitou s těmi ostatními. Zatím takové nemáme. Jinak mě to mrzí úplně stejně jako vás. A k těm počtům těch, kteří zemřeli. A ano, tito lidé pravděpodobně zemřeli kvůli tomu, že byla odkládána péče kvůli epidemii.
A od ní vlastně šel ten podnět k předsedovi rady ústavu jako nejvyššímu orgánu ústavu, kterému bylo jasné, že tyto závažné informace si nemůže nechat pro sebe, a předal je prostřednictvím vrchní státní zástupkyně vlastně Policii České republiky, aby to prošetřila. A teď bych vám řekl ještě další informace, které si myslím, že dneska sdělit jdou, a předem říkám, nemám je od žádného orgánu Policie České republiky. Toto bylo součástí šetření Policie České republiky. Pan ministr ví, že to není moje první interpelace na toto téma. Pan ministr mě ujistil, ale možná, kdyby to zopakoval, byl bych rád tady, že on písemně informován nebyl, třeba ani v režimu utajení, o tom průběhu vyšetřování. Připomeňme si, jaké kauzy dělá náš nejelitnější útvar, to znamená NCOZ. Ten nedělá nějaké malé, drobné krádeže. Je to můj pocit, že to mohl někdo další dodělat, ale třeba nám to pan ministr řekne. Já si myslím, že z toho teprve plyne ta závažnost toho vyšetřování. Zase si myslím, že to je trošku zavádějící odpověď. Jednak dnes víme, bylo to prezentováno veřejně, že bylo to vyšetřování ukončeno, bylo odloženo. Mě zajímalo, jestli byly použity, v jakém rozmezí a kdo to prostě povolil. Anebo mě zajímalo, podle jaké normy pan ministr vlastně, pod jakou normu to schoval, že nemůže odpovědět.
Vážený pane ministře, jsem zde opět s nesezdaným páry. I po poslední úpravě pravidel pro přicestování nesezdaných partnerů za jich protějšky do České republiky, za kterou děkuji, zůstává jedna skupina, která na zlepšení své situace marně čeká. Pane ministře, to je už moje čtvrtá interpelace na tohle téma. Bohužel musím říci, že ne vždycky dostanu odpověď. Váš předchůdce v odpovědi na jednu z mých interpelací připustil, že tato omezení z epidemiologického hlediska nedávají žádný smysl a že se pokusí zajistit, aby byla zrušena. Samozřejmě nevím, nemusíte mít na věc stejný názor jako váš předchůdce, ale pokud jste vy nebo vaši podřízení toho názoru, že zákaz vstupu pro nesezdané partnery rezidentů z třetích zemí nějaký smysl dává, pak bych moc uvítal, kdybyste mohl vysvětlit jaký. Myslím si, že žádné racionální důvody, proč právě tuto skupinu vylučovat z možnosti přicestovat za svým partnerem, neexistují. A jenom dodávám, že tihle lidé jsou v této životní situaci, kterou si někteří z nás možná ani neumějí představit, už od března.
Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, pane poslanče, já si vážím toho dialogu, který vedeme už delší dobu. Já bych se jenom vrátil k tomu, o čem se tady bavíme. Ono to má totiž několik různých právních úrovní. Toto, o čem mluvíte vy teď, jsou občané třetí země. Hlavním účelem tohoto doporučení je společná koordinace opatření ve vztahu k cestováním do třetích zemí a ze třetích zemí a klíčovými body je pak shoda na kritériích pro určení epidemiologicky bezpečných třetích zemí a následně seznam kategorií osob, kterým by měla být umožněna cesta do Evropské unie i v případě, že cestují z epidemiologicky méně bezpečných zemí. To znamená, nejedná se o bezpečnostní nebo epidemické riziko těch jednotlivých osob, ale o epidemické riziko těch jednotlivých zemí. A tam potom se nerespektují ta omezení na bezpečné a nebezpečné země. Doporučení a následně i česká ochranná opatření umožňují vstup těm státním příslušníkům třetích zemí, kteří mají vydáno vízum nebo povolení k pobytu na základě práva na sloučení rodiny. Rovněž jim umožňuje podat žádost o vízum nebo povolení k pobytu z důvodu sloučení rodin. Směrnice, která upravuje výše uvedené právo na sloučení rodiny, však nedopadá, a to je pravda, na nesezdané páry a ani zákon o pobytu cizinců na území České republiky tuto kategorii nepřevzal do okruhu osob, kterým může být sloučení rodiny umožněno. To je pravda, tak je ten zákon v současné době nastaven. To je rozdíl, který je jasně dán, a mimo jiné mají občané EU právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Privilegované postavení občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků tak vychází primárně z legislativy Evropské unie. Takže dle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví z 2. října 2020, které reguluje vstup na území České republiky ve snaze zamezit zavlečení dalších případů nemoci do naší země, je zakázán vstup občanů třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem, a občanů třetích zemí, kteří mají přechodný nebo trvalý pobyt v zemích, které nejsou na seznamu zemí s tímto nízkým rizikem. To je ten problém. Jak vás informovali i moji předchůdci, na což jste odkazoval, zcela souhlasím s tím, že je to velmi těžké zdůvodnit osobám, které se ocitly v této situaci. A jakkoliv se zdá, že se jedná o jednotlivce, i to může být významné.
Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.
Děkuji za ten rozbor. Ti partneři jsou ochotni po příjezdu splnit jakékoliv podmínky - jít do karantény, mít testy, prostě cokoliv ministerstvo řekne, to jsou ochotni udělat, protože mají důvod přicestovat za tím svým protějškem. Existují samozřejmě dotazníky, jak zjistit, jestli ten člověk skutečně má vztah k tomu člověku, za kterým jede. A mluvíme tedy o tom epidemiologickém riziku a hledisku.
Děkuji.
Jenom velice krátce, pane předsedající.
Děkuji. Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.
Pan premiér bude reagovat na doplňující dotaz.
Pan Petráš je kolega paní profesorky Adámkové. Že je to tak, paní profesorko? Takže to, co říkáte, jsou absolutní nesmysly. Úplné nesmysly. A tak to bude všude.
Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové, vážený pane premiére. K jinému tématu. K tomu, že vlastníte - nebo právní terminologií ovládáte - například portál iDNES a různá zdravotnická zařízení. Obojí skrze svěřenské fondy. Cituji: operace kyčle v přednostním termínu. Je to v podstatě taková možnost úplatku za přeskočení jiných pacientů a ze zákona to není možné. Proto jsme k tomuto prověření připravili konkrétní podnět a proto k tomu mám otázky. Za prvé, kdy jste tuto kampaň zastavili, zda jste ji zastavili? A za třetí, jestli zajistíte legálně včasný přístup k hrazené zdravotní péči i těm pojištěncům, kteří si za tuhle přednost nepřiplatili.
No dneska na vás budu hodnej, paní poslankyně. A já bych rád vám viděl do hlavy, jak se cítíte při tom, když tu přednášíte ty nesmysly. Takže tady se ptáte na věci, které já samozřejmě nemůžu vědět. Mně je líto, že váš stínový ministr zahraničních věcí František Kopřiva nepřišel na tu trojku. Já jsem se strašně těšil na ten střet zájmů, na to vaše organizované udávání a vlastně manipulaci. Protože celý ten audit je manipulován účelově, to zorganizoval ten člověk, který kdysi byl můj podřízený a který udal Českou republiku do Bruselu a přišli jsme o 800 milionů. On celý život udává. Takže vy škodíte České republice. A ten audit organizoval ten můj bývalý podřízený. Ten stále píše do Bruselu. Dokonce jeden z těch auditorů za vás kandidoval do Evropského parlamentu. Tam jsou ti, kteří vás řídí, abyste rozvrátili tuto zemi, vaše neomarxistická promigrantská strana. Takže je škoda, že pan Kopřiva nepřišel.
Prosím.
Za tuto odpověď se nedá poděkovat, protože to nebyla odpověď. Vážený pane premiére, znovu. Jste předsedou této vlády. Tato vláda má hájit zákonnost různých činností. Přinejmenším toto se stalo podle našich expertů. Jde mi o to, aby se neukazovalo, že je možné uplácet si přednostní přístup ke zdravotní péči. Považujeme to za zásadní nabourání rovného přístupu k hrazené zdravotní péči. A to, že mi nejste ochoten odpovědět na těch několik otázek, ukazuje, že vaše vláda selhává v tom, aby lidé dostávali rovný přístup ke zdravotní péči.
Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.